Jelikož konvenční bateriové klece neumožňují slepicím realizaci prakticky žádných potřebných projevů chování kromě přijímání potravy a pití, tak byly proto ve vyspělých zemích zakázány. Obohacené klece se od bateriových liší v tom, že musí obsahovat hnízdo, aniž by ovšem bylo vyhláškou stanoveno, jak má vypadat, stelivo, a pokud vím, tak nedefinované množství. To má umožnit teoreticky ptákům hrabání a klování. Dále pak hřady a prostředek pro zkracování drápů. Halový chov již umožňuje volný pohyb po halách, které mají být do značné míry pokryty podestýlkou a musí také poskytovat hnízda a hřady. Voliérový chov navíc obsahuje regály umožňující nosnicím lepší vertikální využití prostoru, což, jak jsme již zmínili, má pro ptáky velký význam. Konečně, volný chov pak představuje typ chovu s největším potenciálem pro welfare a je nejbližší tradičnímu způsobu chovu. Zvýšený zájem o alternativnější chovy, přátelštější k potřebám ptákům, samozřejmě vedl k zintenzivnění zájmu vědců i úřadů o zdravotní péči konzumentů vajec z takových chovů pocházejících. V neposlední řadě se také zajímají o rezistenci zjištěných bakterií na antibiotika. Z metodických důvodů se v dřívějších dobách, a bohužel to platí i pro některé dnešní studie, počítala incidence a prevalence bakterií jako takových, případně se kultivačními metodami studovalo jenom několik málo vybraných patogenních druhů. Současná data rozhodně nenaznačují zvýšená rizika nakažení patogeny při neklecových chovech. Panuje ovšem celkem shoda v tom, že kontaminace obsahu vajec je velmi nízká a systém ustájení nosnic na něj spíše nemá vliv. Celkově tedy rozhodně není možné říci, že ústup od klecových chovů by vedl k vyšším zdravotním rizikům.
Zopakuji znovu.
Děkuji. Garanční výbor? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 141, přihlášeno je 169 poslanců, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám další bod, bod 257, kterým je Garančním výborem byl hospodářský výbor. Pan ministr má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.
Třetí oblast se zaobírá vydáváním a odevzdáváním karet řidiče, karet podniku, karet dílny, případně kontrolních karet za účelem zajištění plné slučitelnosti vnitrostátní právní úpravy a právě toho nařízení Evropské unie. A konečně poslední a čtvrtá oblast je problematika podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel. K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů, s většinou Ministerstvo dopravy souhlasí, s některými ne, to bude nepochybně další diskuse.
Děkuji za slovo. Města to využívají, využívají to ta největší města. Doufám, že tady nikdo nespadne. A to, co navrhuji já, je možnost regulovat tu obecní mobilitu. Já si nemohu stěžovat na to, že by Ministerstvo dopravy nekomunikovalo. Jak pan ministr, tak pan náměstek Němec, tak pan náměstek Kopřiva se mnou velmi čile komunikují. Prostě není možné na to spoléhat. S tou koloběžkou se zachází jako s dopravním prostředkem. To znamená, pokud tam leží nebo pokud tam leží kolo, tak co může městská nebo státní policie udělat? Nemůže odtáhnout. Takže jediné, co je možné v tuto chvíli s tou koloběžkou udělat, je dát jí botičku. Dovedete si představit, jak efektivní je dát na takovouhle koloběžku nebo na kolo botičku. Nic jiného nejde dělat. Vím, že tady zazní, že se to dá již teď řešit. Já jsem to demonstroval - nedá se to řešit.
Nyní se hlásí pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Takže navrhuji společnou rozpravu k sněmovním tiskům 92, který ještě není otevřen, pan ministr tady je a byl o tom informován, a sněmovního tisku číslo 669, který jste právě slyšeli od zástupce předkladatelů.
Vidím otevřenými dveřmi, že ještě někdo přichází. Hlasování číslo 162, přihlášeno 123 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Nejprve jako zpravodajka vystoupím se svým projevem tak, aby bylo jasné, co v té normě je, byť to tady už velmi dobře naznačil zástupce navrhovatelů. Jedná se tedy o návrh skupiny poslanců napříč politickým spektrem. Dále zajistit ochranu bezpečnosti informačního systému evidující osoby a zbraně v systému střelecké přípravy. A v neposlední řadě možnost nakládat se služebními zbraněmi příslušníkům bezpečnostního sboru a strážníkům obecní policie i mimo svou službu nebo mimo pracovní dobu, což považujeme za velmi důležitou změnu. Předpokládám, že předkladatelé se v rámci procesu projednávání návrhu tohoto zákona uspokojivě vypořádají se všemi připomínkami vlády uvedenými v jejím souhlasném stanovisku. Bude se to tak dít i samozřejmě na výborech. Předpokládám, že tady bude garančním výborem výbor pro bezpečnost. A když jsme vlastně tu normu diskutovali, nebo chtěli diskutovat hned v lednu, tak jsme přemýšleli o nějaké možnosti zkrácení lhůty, ale vzhledem k tomu harmonogramu, jak je teď nastaven, tak vlastně by nám ani zkrácení lhůty nic nevyřešilo, takže nebudeme navrhovat zkrácení lhůty a zůstane tedy ta lhůta zákonná. To je v tuto chvíli ode mne jako od zpravodajky všechno. Jsem ještě přihlášená se svým příspěvkem, abych vám sdělila stanovisko poslaneckého klubu ODS.
Tak. Já přečtu jednu omluvu. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
A upozorňuji, že by se ta pokuta platila z rozpočtu Ministerstva vnitra. Já považuji za účelnější tyto peníze místo do Bruselu dát našim hasičům a policistům a dohodnout se na nějaké formě textu. Jsem přesvědčen, že to řešení tady dnes máme.
Teď k mortalitě. Bylo ukázáno, že kvůli nárazům do překážek a nevhodné manipulaci je incidence zlomenin vyšší u neklecových chovů než u klecových, ale i tam dosahuje ke konci snáškového cyklu alarmujících čísel. Co se parazitů týče, tak závažným problémem je napadení roztoči, hlavně čmelíkem kuřím, o němž se soudí, že kvůli možnosti úkrytu v podestýlce bude častěji v neklecových chovech. Srovnávací studie tento trend naznačují, ale výrazný rozdíl neukazují, jelikož tento parazit může i v klecových chovech být dosti častý. V halových chovech patrně častěji dochází k epidemiím bakteriálních chorob, zatímco v klecových systémech jsou častější onemocnění virová. Pro pocit bezpečí má slepice silnou potřebu nocovat na vyvýšených hřadech a snášet vejce ve skrytých prostorách. Obě tyto činnosti jsou pro slepice tak důležité, že jsou pro dosažení ochotny investovat podobné úsilí jako pro získání potravy. Nemožnost je vykonávat vede k neklidu a deprivaci. V tomto klecové chovy, byť obohacené, rozhodně neplní pozitivní úlohy. Klecové chovy, ani ty obohacené, nijak nemohou slepicím zabezpečit možnost popelení, jelikož množství poskytnutého substrátu je zcela nedostatečné. V neprospěch halových chovů bývá argumentováno tím, že jsou zde nosnice sdruženy do obrovských hejn, což odporuje jejich přirozenosti. Závěrem je tedy možno říci, že na každém způsobu ustájení můžeme najít nějaké výhody oproti jiným. Reaguje na výhrady vznášené odborníky, jednoho jsem tady právě citoval, odborníky na welfare zvířat. Reaguje na celoevropský trend, který se přenesl i do České republiky a v jehož důsledku celý maloobchodní sektor počítá s tím, že se přejde na vejce z alternativních chovů. Obdobná úprava byla již přijata v několika evropských zemích, včetně sousedního Rakouska a Německa. V České republice se v současné době chová zhruba 5 milionů nosnic v komerčních chovech, z toho 84 % v klecových systémech. Předkládaný návrh počítá s účinností až od roku 2027, lze tedy předpokládat, že se reálně dotkne maximálně 40 % současné klecové produkce. V roce 2012 byly společnosti působící v oblasti chovu nosnic nuceny do přestavby na obohacené klece. V roce 2027 budou závazky přijaté v této souvislosti již splacené. Navíc obvyklá životnost klecové technologie se odhaduje na 15 let, a tak lze předpokládat, že i bez přijetí předkládaného návrhu by muselo dojít ke značným investicím do obnovy technologického vybavení chovu nosnic. Výrobní náklady vzrostou pouze o 20 až 40 haléřů na jedno vejce. Při přepočtu na průměrnou spotřebu vajec na osobu dojde k navýšení nákladů pouze o 4 až 8 korun na měsíc. Předkládaný návrh tak nebude mít žádné významné negativní sociální dopady. Co by opravdu ale mohlo mít velké dopady, by bylo neschválení mého druhého pozměňovacího návrhu. Ten se týká kompenzací pro provozovatele kožešinových farem.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já ten pozměňovací návrh pana kolegy starosty Čižinského rozhodně podpořím. Byla to jediná Praha 2, která to memorandum odmítala podepsat a která proti těmto novým druhům alternativní dopravy po Praze velmi protestovala.
Jestliže něco potřebujete probrat, proberte to venku.
Já bych na to rád zareagoval. Paní kolegyně, bohužel nemáte pravdu. Kdybyste tu pravdu měla, tak tady nestojím a ten návrh nepředkládám. Ta společnost se vás vůbec nemusí ptát, ta společnost prostě začne. To memorandum není potřeba. A navíc v tom memorandu bylo právě napsáno, že to, co se děje, se nesmí dít. To bylo v tom memorandu napsáno. Ta legální možnost tady teď je navrhována.
Při veškeré úctě k samosprávám hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí Prahy bych velmi rád požádal, abyste si to řešili v Praze a neřešili to v Poslanecké sněmovně.
Pojďme to zjednodušit. Ty společnosti se nemusí ptát, a tak se neptají. A o to tady jde.
Co uděláte ve městě, když se válí na chodníku něco, co se tam válet nemá? Co je koloběžka? Je to registrovaný dopravní prostředek?
Já jsem tolerantní k tomu, že tady občas řešíme problémy hlavního města, je to také největší obec a také kraj. Nevím, kam dáme ten lísteček, že auto bylo odtaženo za Prahu. Ale problém to je. Je to nebezpečné pro imobilní občany, pro starší občany. Je to nepříjemné. Podívejte se, kolikrát leží ty koloběžky přímo před vchodem do Poslanecké sněmovny nebo směrem na Nerudovku. TSK, Technická správa komunikací. Chodník je komunikace. Házet to do odpadu. A vyřešeno. Ale ten problém bych nezlehčoval, on reálně existuje.
Tak já velmi krátce. Ale živnostenský zákon v současné době umožňuje prostřednictvím tržního řádu řešit to na bázi nařízení obce. To znamená, Praha vlastně může vydávat nařízení tohoto charakteru, využije k tomu stávající tržní řád.
Návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele pan poslanec Zbyněk Stanjura. A prosím sněmovnu o klid!
Já jsem o důvodech této komise mluvil jak na grémiu Poslanecké sněmovny, tak minulý týden v úterý, kdy jsme ten bod zařadili do programu. Za druhé -
Děkuji. Poprosím, abyste se ujal role zpravodaje a od stolku zpravodajů sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy. Bude i podrobná rozprava, ano. Pokud se do všeobecné rozpravy v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě.
Já bych s dovolením zopakoval ta usnesení, která jsem uvedl v úvodním slově, navržená usnesení:
Děkuji. Já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu tedy končím, protože se nikdo do ní nehlásí, a budeme hlasovat, pokud ještě není zájem o závěrečné slovo ze strany zpravodaje. V tom případě budeme hlasovat o přednesených návrzích usnesení. Nicméně vypadá to, že již všichni, kteří chtěli dorazit do sálu, dorazili, takže můžeme hlasovat. Byl představen jediný návrh usnesení, takže není potřeba hlasovat o proceduře. Kdo je proti? Já vám děkuji. Usnesení tedy bylo přijato, komisi jsme zřídili. Posuneme se k dalšímu bodu, který jsme zařadili na tento moment, a to je bod Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele tohoto bodu poslanec Vít Rakušan, který, bude-li souhlasit, se zároveň stane zpravodajem.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych vám chtěl především ještě jednou poděkovat za vstřícnost. Na 17. hodinu máme zařazen jiný pevný bod a byl bych velmi rád, kdybychom se stihli vyjádřit a došli tedy k nějakému závěru. Uvědomuji si, že každý z nás může rozdílným způsobem interpretovat historii, a toto právo skutečně nikomu v sále neberu a samozřejmě ho neberu ani panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Vojtěchu Filipovi. Zároveň tady nechci asi vést nějakou odbornou historickou debatu, protože bychom se asi vzájemně nepřesvědčili. Naše pohledy prostě rozdílné jsou a rozdílnými pravděpodobně zůstanou. Ovšem pokud pan místopředseda Filip, pokud je správný překlad daného článku, ke kterému jsem se dostal, hovoří, že členové KSČM a další občané České republiky kladně vnímají skutečnost, že ruská vláda neprojevuje zájem nutit místní úřady, aby stavěly pomníky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku - já upozorňuji na to spojení "a další občané". Pan místopředseda Filip nehovořil v té chvíli jenom za KSČM, nehovořil jenom sám za sebe, ale vzal na sebe právo hovořit za další občany České republiky. A já nechci, aby za mě v tomto kontextu pan místopředseda Filip hovořil. Já si nemyslím, že se jednalo o nejskvělejší socialistickou revoluci minulého století. Já si myslím, že se jednalo o tragédii, která způsobila mnoho zmařených životů, ztrát na životech v minulém století. Já osobně československé legionáře považuji za ty, kteří se výrazně zasloužili o svobodnou existenci našeho československého demokratického státu. Byl bych velmi rád, kdybyste toto usnesení podpořili.
Poslanec Radek Holomčík vystoupí v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svými čtyřmi pozměňovacími návrhy, které mám k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ten první se týká pasteveckých psů a výjimky z přestupků napadení zvířete jiného chovatele. Druhý pozměňovací návrh se týká informační povinnosti v případech, že má dojít k utracení zvířete na žádost někoho jiného, než je jeho vlastník. Prostě tahle situace je jako hrubý políček do tady toho. Možná jestli by pan ministr byl ochotný k tomu říci pár slov, nebo si to potom řekneme na zemědělském výboru, ideálně obojí.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
Co mně osobně vadí a vnímám, je, že tímto zákonem se budeme muset zabývat opakovaně, protože snahy Evropské unie ukazují, že se připravuje další zásah do práv držet zbraň, držet munici, další zásah do občanských svobod těch, kteří si tento koníček vybrali. A budeme se asi muset znovu vrátit k tomu, že budeme pod výrazným tlakem. Proto vnímám tento návrh jako velice dobrý návrh, který řeší problematiku v České republice. Přivítám ty návrhy, které povedou k tomu, že se nám tento zákon podaří přijmout bez větších komplikací ve všech třech čteních. Zároveň vítám iniciativu senátorů, kteří připravují návrh zakotvení určitého práva mít možnost se bránit do Ústavy České republiky. Neměli lehkou práci. A pevně věřím, že i v této Sněmovně budeme s tímto zákonem, jak se říká, pracovat i v tomto pohledu, že to není zákon, který by byl vyvolán přímo našimi potřebami. Musíme se k němu postavit tak, že Evropa prostě nějaké tendence má, a budeme hledat cesty, jak najít kompromis a dojít k dobrému zákonu v rámci zbraní a střeliva.
Není skutečně systémové řešení vypovědět Lisabonskou smlouvu a nenechat si nařizovat někým jiným, co my chceme? Hrdost českého poslance na nule. Já už jsem kvůli tomu několikrát vystupoval, ale je to věc, která je zásadní. Ale tady ta schizofrenie drtivé většiny ctěných kolegů mě nepřestává fascinovat.
Ale je to od vašeho kolegy, takže pan poslanec Leo Luzar na faktickou.
Já se omlouvám, nechci zlobit, jak tady bylo naznačeno, ale musím reagovat na to, co tady zaznělo. A já to ctím. A pevně věřím, že i Evropská unie to slyší a bude se to vyhodnocovat a bude k tomu takhle přistupovat.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Úplně ve zkratce zareaguji na svého předřečníka. Vidíte, ač dva z jednoho klubu, můžeme mít rozličný názor. Já bych klidně té Evropské unii řekl, že otázky vnitřní bezpečnosti jsou naše a prostě do toho by nám zasahovat neměli. A kolega říká, že to není zrovna ten důvod. Já ten důvod tam vidím. Jsem také střelec, také držitel několika zbraní. A prostě nelíbí se mi to. A asi by ten svět byl daleko krásnější, kdyby žádné zbraně nebyly a všude byl jenom klid, mír a pořádek. A může to být i dámská kabelka paní poslankyně Jany Černochové, která má svá tři čtyři kila, protože víme, co tam ženy všechno nosí, a pokud by nás přetáhla svou kabelkou, tak někteří slabší jedinci by to už nemuseli rozdýchat. Je potřeba říci, že tyto dva tisky v rámci společné rozpravy, pokud projdou dnešním čtením a dojdou do výborů, tak my je projednáme. Vy, které to zajímá, můžete se toho účastnit. A i z té diskuse, která tady teď proběhla. Je to ústavní zákon, podotýkám. Abyste byli informováni, kolegové a kolegyně senátoři toto budou projednávat podle všeho už 11. června, to znamená příští týden, jako návrh zákona, který k nám doputuje. Ale bohužel jsme to neudělali a teď už vlastně taháme ty kaštany z ohně.